Nikoho nevidím. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Děkuji panu předsedovi hospodářského výboru za pokyn mimo mikrofon. Já si myslím, ty lhůty, ať už budou jakékoliv, že budou, ty zkrátka Sněmovna i výbory musí dodržet.
Také děkuji. Pan poslanec Kolovratník navrhl... Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho takového nevidím. Prosím.
Děkuji.
To je moc hezká věta, jenom kdybyste si to pamatovali i pro všechny zákony. To znamená, ať je to jednací řád. To vám nejde u jednacího řádu, abyste dodržovali zákony. Sbírka zákonů, nabývání účinnosti. To vám taky nejde o to, abyste dodržovali zákony. Nouzový stav si vyhlašujete, jak se vám to líbí. Jestliže je někdo v politické straně, tak už tím projevuje nějakou sympatii k dané politické straně. Jestliže máte předsedu rady - člena ODS, tak tím taky asi projevuje svoje sympatie k ODS. Když jste tady citoval ten zákon, že nesmí vykonávat funkce: ano, ale pan Köppl žádné funkce nevykonává a není členem. Takže ono, když potom chcete lustrovat, tak musíte lustrovat úplně všechny.
Stále jsme ve faktických poznámkách a kupí se nám zde.
Budete ho také odvolávat? Odpovíte mi na to také?
Já jsem chtěl původně mluvit, až budu na řadě, ale tak jsem se přihlásil i v té faktické, protože chci reagovat na kolegu Jakuba Michálka, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. No, tak si ten zákon přesně přečtěte: "Členové rady zároveň nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích a vystupovat v jejich prospěch." Ne nebo - a vystupovat v jejich prospěch. To znamená v této vaší logice, když je splněna jedna podmínka, už to znamená porušení zákona. To tak je, že v politických stranách nebo v politických hnutích nesmějí zastávat funkce. Vy buď musíte splnit obě dvě ty podmínky, anebo ten zákon porušen není. Přečtěte si to. Takže já děkuji za odpovědi.
Děkuji za slovo. Takže vyslechli jsme si další salvu urážek. Samozřejmě, když někdo má máslo na hlavě, tak kolem sebe kope. To neznamená, že bych musel být funkcionář. Je to velmi jednoduchá věta pro člověka, který nemá právní vzdělání a pochopení. Za druhé, je v pořádku, pokud nevystupuje, ale není v pořádku, pokud vystupuje ve prospěch té politické strany. Takže takhle jednoduché to je. Držme se programu tak, jak to po nás chce jednací řád.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo a neuposlechnu úplně svého předřečníka Jakuba Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, protože chci reagovat na pana poslance Králíčka, vaším prostřednictvím, a možná i směrem k některým kolegům.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového návrhu na program? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh rovněž pana poslance Nováka. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat o tomto návrhu znovu. Hlásí se pan předseda Benda.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 65. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 65. schůze dne 3. května tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze, žádám vás tedy už o ztišení. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Proto rovnou zahajuji hlasování o ověřovatelích. Kdo je proti? Tudíž chcete opakování hlasování, prohlásit je za zmatečné, ano? Jen co budeme mít informaci o tom, zda funguje hlasovací zařízení, můžeme přistoupit k tomuto hlasování ještě jednou. Pět minut na přestávku, která byla způsobena technickými problémy, již vypršelo a technické problémy během této přestávky byly odstraněny. Připomenu, že budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhla jsem, aby jimi byli poslanci Zdeněk Kettner a Hayato Okamura. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abyste se ztišili. Zahajuji hlasování o ověřovatelích. Kdo je proti?
Pokud to neuděláme nebo neuděláte, myslím si, že to LGBT komunita může vnímat jako určitou zradu z vaší nebo naší strany, protože ten návrh nestačí pouze předložit, ale je potřeba ho otevřít, začít o tom mluvit, ale hlavně začít s jeho projednáváním.
Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Berkovec a připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký den. Vedou mě k tomu dva úhly pohledu. A ta třetí zkušenost, a věřte mi, že to je zkušenost k nezaplacení, je zkušenost vydavatele vlastních novin To jsou tedy důvody, proč předkládám tento návrh. Teď dovolte, abych citoval názor jedné dámy, která je předsedkyní správní rady Unie vydavatelů - Unie vydavatelů sdružuje 43 členů. Je to paní Libuše Šmuclerová: "Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích a internetu. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah šířený na internetu nenesou a redakční zodpovědnost vydavatele nemají." Podle Unie rozdělit noviny a časopisy a knihy do různých sazeb DPH nemá žádnou logiku. Ano, je to tak: deníky, ta klasická vydavatelství, mají nějaký řád, mají nějaký morální kodex, mají nějakou platformu, mají nějaký korektiv, takže tam není možné to, co je možné dnes na internetu, že v podstatě napíšete téměř cokoliv. Její členové zaměstnávají přes 5 000 pracovníků, to je tedy myšleno v redakcích, tiskárnách a distribucích periodického tisku.
Ale pevné zařazení nežádáte? Nyní tedy vystoupí s návrhem k pořadu schůze paní poslankyně Hanzlíková a připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat o zařazení nového bodu s názvem Zpoždění výplaty důchodů a související problémy. Jeden z velkých problémů, který v posledních měsících řeší až tisíce seniorů, je zpoždění vyřizování žádostí o důchod a jeho výplata. Patří sem také osoby, které delší dobu před podáním žádosti řeší závažné zdravotní problémy, které jim znemožňují vykonávat pracovní činnost, a souběh tohoto aspektu se zpožděnou výplatou důchodu je dostává na mnoho měsíců do finančních problémů. Tito senioři si pojištění totiž přestávají platit kvůli podané žádosti důchodu a stát ještě za ně platit nezačal. Reálně jim tak vzniká dluh a jsou to většinou částky tak, jak je informují samotní senioři, kolem 15 000 korun, ale hrozí jim samozřejmě i penále. Pro tyto seniory je to velký problém už jenom proto, že jsou někde vedeni jako dlužníci, ale samozřejmě pro některé je takováto finanční částka opravdu velkým problémem. Není možné nechat tyto lidi bez nějaké pomoci, je potřeba, aby MPSV tuto věc urychleně řešilo. Proto prosím o zařazení tohoto bodu dnes jako šestého bodu.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Navrhuji nový bod a ten nový bod by se jmenoval Zneužívání veřejných prostředků v oblasti komunikace a vládní propaganda.
Děkuji, pane ministře, přeji hezký podvečer. Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Přihlášena je paní místopředsedkyně Richterová, připraví se paní poslankyně Voborská. Prosím, máte slovo.
Děkuji ještě jednou za slovo. Tak já opět fakticky upřesním, co se píše v zákoně, protože tady evidentně není vůle si přečíst všechna ta ustanovení, co se týkají například pana radního. Čili tohle všechno je z důvodu, aby bylo opravdu dbáno zásad objektivity, vyváženosti, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí a aby prostě přestupky proti této vyváženosti a objektivitě mohla rada důvěryhodně řešit.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí s faktickou paní poslankyně Voborská, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla doplnit tady tu debatu ohledně toho, co má nebo nemá dělat člen rady Byla jsem přihlášena do rozpravy, ale řeknu to radši hned, doufám, že to stihnu. Monitoring předvolebního vysílání je tradičně prioritou rady, protože vysílání významným způsobem zasahuje do volební soutěže. Rada monitoring předvolebního vysílání vždy nastavuje na základě individuálně zvolené koncepce s ohledem na typ voleb, personální a ekonomické kapacity a rovněž aktuální celospolečenské potřeby a veřejný zájem. V souvislosti s prezidentskou volbou v roce 2023 rada rozhodla o zpracování kvantitativně kvalitativních analýz předvolebních debat s kandidáty, respektive pořadů s předvolební dramaturgií, které budou zařazeny do vysílání na celoplošných rozhlasových a televizních programech relevantních z hlediska voličského rozhodování." A chtěla bych říct, že členové rady mají dohlížet na vyváženost a nestrannost. A to si myslíme, že tento člen, o kterém mluvíme, porušil.
Děkuji za slovo. Samozřejmě budu první, kdo uvítá, abychom se tady bavili věcně, korektně a řekněme v nějakém právním režimu. Já bych ho jenom požádal, aby se zamyslel ještě nad tím, že skutečně vnímám určitý rozdíl podpory nějakého prezidentského kandidáta, který prostě kandiduje sám za sebe, byť je nominantem nebo je navržen nějakou skupinou poslanců a podporou konkrétní politické strany. Opravdu, členství v politické straně je podle mě silnější vztah a významnější vazba než být placeným asistentem pro nějaké mediální služby. To není určitě žádná stranická funkce.
Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.
Ono totiž samozřejmě je standardní výklad, kdy spojka "a" znamená kumulativně a musí být splněny obě podmínky současně. V tomto kontextu by se to zdálo jednoduché a v podstatě by to znamenalo, že když nebude jedna z těch podmínek splněna, tak se vlastně nic neděje, protože ten dotyčný se ničeho nedopustil. Takže v tomto konkrétním případě se přikláním k tomu, že stačí splnit jednu z těch podmínek.
Ano, dala jsem vám možnost dokončit větu, prosím pro příště reagujte po prvním napomenutí. Prosím pan poslanec Králíček a poté pan poslanec Nacher.
Já chci reagovat na pana Michálka.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Nyní je tu návrh paní poslankyně Pastuchové, jde o sněmovní tisk číslo 70, občanský zákoník, a to, aby byl projednán jako čtvrtý bod dnes, nicméně k tomu jsme tu měli protinávrh ze strany pana poslance Berkiho, a byl tu i návrh paní profesorky Válkové, to je vlastně stejný bod.

Já vám argumentují tím, že výkon přenesené působnosti, tedy výkon státní správy, nám obcím také není proplacen v plné výši. Jaký je tedy plán ministra financí?

Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane ministře zdravotnictví, jediný - mám tady napsané vážená vládo. Měl by být pojednán v prvním čtení, proto jsem se rozhodla pro zařazení na dnešní den, protože tam jsou tři první čtení, tak si myslím, že bychom mohli zařadit i tento. Tento bod, jak jsem řekla, je na program této schůze zařazen, ale byla bych ráda, kdybychom se k němu opravdu dostali, což bohužel není možné jinak než jeho pevným zařazením. Jinak bude stále odsouván a nedostaneme se k němu nikdy. Plně chápu a respektuji, že na stanovisku k tomuto návrhu, respektive k této problematice, nepanuje v koalici shoda, ale nepanuje ani v opozičních stranách. To by nás ovšem nemělo zarazit. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko 1. července loňského roku a o měsíc později jej paní předsedkyně Poslanecké sněmovny doporučila k projednání. Ráda bych připomněla, že manželství pro všechny bylo ve Sněmovně projednáváno již několikrát. Ráda bych ale apelovala na všechny kolegy, spolupředkladatele a na všechny, nebo alespoň na ty, kdo mají podobný názor jako já, nebo my, kdo jsme navrhovatelé, aby projednávání tohoto návrhu umožnili. Nyní je ministrem vládní strany, má tedy určitě velkou možnost přijetí této novely prosadit. V případě, že mezi osobami rodinný život vzniklý na legální bázi již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče." Proč to zařazuji na dnešní schůzi nebo v tuto dobu? Řekla to proto, že koaliční strany se shodly, že problematika manželství pro všechny a jejich rozdílné názory na ni nebudou důvodem k případnému ukončení koaliční smlouvy.
Přivolávám tedy kolegyně a kolegy z předsálí, protože o procedurálním návrhu dávám hlasovat bezprostředně. Zahajuji tedy... Zahajuji tedy hlasování o tomto procedurálním návrhu. Paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhla zařadit nový bod s názvem Daňový balíček, a to jako první bod dnešního jednacího dne, a dovolte, abych ho odůvodnila. Chyběl už jenom červený koberec. Ale postupně zpět k balíčku. To nás klidně může uvrhnout do recese. Ostatně tuto taktiku ODS již dobře zná z minulosti. Není to ozdravný balíček a už vůbec to není úsporný balíček. Největší část představeného balíčku tvoří údajné seškrtání dotací. Máme tady nějakého ministra? Tedy třetinu. Bohužel to, co vláda prezentovala, je obyčejná marketingová finta, další marketingový tah s cílem zamaskovat nepoctivě odvedenou práci.
A vzpomínáte si, kdo byl tenkrát proti tomu? Ale nad tím už mávám rukou, to už je historie. Takže na Ministerstvu průmyslu a obchodu, pokud nepůjdete proti zákonu, nemáte šanci toto udělat. Ten beru na projekty nové, ten beru na to, že se budete věnovat tomu, že firmy budou v možná férovějším prostředí, to je jedno, jak to nazveme. Ano, to lze, ale nenazývejme to dotačním byznysem. Na to máte nárok, ale pojmenujte to prosím přesně. Prosím pěkně, je tam nějaký dotační byznys? Je tam nějaký nezbedný podnikatel, který čerpá peníze? Ne, zkrátí se tím veřejné výdaje na dopravu. Chybí vám 30 miliard korun a chcete si je půjčit za úrok. Dále chcete ušetřit na dotačním byznysu 5 miliard korun v součtu přes Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství. Ano, rovněž to můžete udělat. Jedná se o veřejné komunikace, jedná se o školy, jedná se o školky, jedná se o veřejné budovy, jedná se o domovy seniorů.